A myslím si, že se nám podařilo vlastně, pokud bude schválen, legislativu přiblížit praxi. Chceme přece dělat zákony pro lidi, ne zákony pro zákony. Můžeme mluvit o lex zdravotní sestra, třeba. A sociologické průzkumy ukazují, že většina zdravotních sester nechce vysokoškolské vzdělání. Myslím, že o tom bylo řečeno hodně, že jsem o tom taky celkem dost napsal a že jste si udělali svůj názor. My tady chceme v podstatě, aby došlo k ochraně našich lidí, aby došlo k ochraně spotřebitele proti šmejdům, kteří dnes a denně formou různého šarlatánství, léčitelství, pochybného léčitelství zneužívají důvěry zoufalých lidí, kteří za to platí potom nehorázné částky a vůbec nevědí, za co vlastně platí. Proto bych vás prosil i v tomto případě o podporu. A děkuji vám zatím za pozornost.
Do rozpravy mám teď několik faktických poznámek. Takže první faktická poznámka, pan poslanec Leoš Heger. Máte své dvě minuty, pane poslanče.
Já jsem velký příznivec speciálního vzdělávání, kam celá ta problematika také patří, nejenom do psychoterapie a do zdravotnictví. Rozhodl jsem se, že ho podpořím, a řekl bych jeden z důvodů, proč jsem ho nechtěl podpořit a proč je asi potom, pokud ten návrh projde, potřeba ještě s celým tím problémem dále pracovat. Je to asi jako u sester. Ony v zákoně nemají napsáno, že se mohou dále specializovat, ale řeší to podzákonná norma cestou vládního usnesení.
Další faktická poznámka, pan poslanec Bohuslav Svoboda. Máte řádnou přihlášku, platí to? Takže pane poslanče, vaše dvě minuty.
On v první větě řekl, že já jsem prohlásil ten zákon za špatný. To je zcela nepochopení toho, co jsem říkal. Říkám, že ten zákon řeší krizovou situaci a že správné by bylo řešit to obráceně.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh nebyl přijat.
Jedná se také o upřesnění povinnosti celoživotního vzdělávání.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat.
Jde o pozměňovací návrh kolegy Kasala.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Chci vyjádřit, proč s ním nesouhlasím.
Podle úrovně vzdělání mají sestry registrace. Každé zdravotnické zařízení, pokud chce vykonávat svoji činnost, potřebuje registrované sestry a ty musí splňovat určité podmínky vzdělání a praxe. A ti, kdo nemají příslušné vzdělání, tak musí za nemalé prostředky a nemalý čas, který do toho musí vložit, studovat, aby získali titul registrované sestry. Proto prosím pana ministra, aby se tuto záležitost snažil dořešit.
Já vám děkuji, pane poslanče, za dodržení času. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Miloslava Rutová. Já vám děkuji, paní poslankyně. Prosím.
A jestliže my v tuto chvíli do zákona o vzdělávání nelékařských pracovníků dáme jenom tuto jednu výseč, tak to považuji za nesystémové a v budoucnu problematické. Takže z těchto důvodů, nikoliv kvůli tomu, že bychom tuto metodu odmítali. Vůbec ne. Takže z těchto důvodů klub KDU-ČSL tento pozměňovací návrh nepodpoří. A já chci vyzvat pana kolegu, aby případně ještě s kolegy v Senátu zapřemýšlel. Klub KDU-ČSL je připraven sněmovní tisk 880 podpořit, a to přesto, že jsme přesvědčeni, že sám o sobě nemůže vyřešit současnou neutěšenou situaci v oblasti nelékařského personálu v našem zdravotnictví. My jsme v našem zdravotnictví dlouho bojovali zejména s finančními problémy. A to jsou personální problémy jak u lékařského, tak u nelékařského personálu. My musíme dělat řadu dalších kroků k tomu, abychom dokázali namotivovat mladé lidi k tomu, aby měli zájem pracovat ve zdravotnictví. A není to jenom o finančních prostředcích. A práce zdravotníka patří mezi ta těžká povolání. Tudíž pokud nezlepšíme nejenom finanční, ale i společenskou prestiž zdravotnických povolání, tak se z té velmi svízelné situace z hlediska nedostatku personálu nedostaneme.
Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec David Kasal.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Kaňkovského. Já jsem říkal, že je to systémové řešení. A my plníme v zásadě to, co nám uložila vláda. My jsme tu problematiku řešili dva roky. Tak já teď nerozumím této rétorice. To je obecné zavedení vzdělávání do našeho systému. Takže nepleťme si pojmy v tomto případě.
Já vám děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Hnyková.
Děkuji za slovo. Já jenom v krátkosti. Tohle je nedůstojné pro naše sestry. A já bych vás chtěla požádat, abychom už tuto diskusi ukončili a šli hlasovat a posunuli tento zákon dál. Děkuji vám za všechny sestry.
Byla jste poslední vystupující, takže se splní vaše přání, že rozprava bude ukončena. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit. O tomto návrhu dám hlasovat bez rozpravy, paní zpravodajko. Takže kdo - s přednostním právem pan předseda klubu KSČM. Prosím.
Pane předsedající, paní a pánové, spolu s řadou z vás i já jsem v šoku. Jen připomínám, že navzdory změnám, které na české politické scéně nastaly, na tomhle se tady nezměnilo nic a bohdá ani nezmění. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane předsedo. Přednostní právo má i pan místopředseda Benda, který vystoupí.
Nehrajme si tady na nějaké absolutní pokrytectví, že každý z nás ví v každém bodě, o čem hlasuje. Samozřejmě že máme kolegy, podle kterých se řídíme.
Přednostní právo má i paní zpravodajka.
Ale nevypadáte tak.
Takže vrátíme se k tomu, co máme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? My si tedy zopakujeme hlasování.
Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se všem kolegům. Hlasoval jsem ano, a na sjetině mám ne. Zpochybňuji hlasování.
Ano, námitka zazněla jasně a já o ní dám bezprostředně hlasovat. Kdo je pro, abychom vyhověli námitce pana kolegy? Zopakujeme hlasování o tomto bodu.
Už všichni víte, o co jde, tak to nebudu znovu opakovat.
Kdo je proti? Budeme pokračovat, paní zpravodajko, zdá se. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Přihlášeno 157 poslanců, pro 154, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
Je to pozměňovací návrh kolegy Vyzuly a jde o vložení nové odbornosti povolání terapeuta tradiční čínské medicíny a specialisty tradiční čínské medicíny a způsob dosažení jeho odbornosti.
Tento návrh byl přijat.
Jde o pozměňovací návrh kolegy Hegera.
Doporučuje se.
Návrh byl přijat.
Doporučuje se.
Návrh byl přijat.
Doporučuje se.
Návrh byl přijat. I tento návrh byl přijat. Je to tak prosím, pane zpravodaji?
Byli jste úžasně vnímaví, takže už nám zbývá odsouhlasit pouze zákon jako celek.
Ano, pane předsedo, odhlásím vás všechny, ale s dovolením dočtu nejprve návrh usnesení. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Konstatuji že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji. Ještě tu mám dvě omluvy. Dalším bodem našeho jednání je Prosím, paní navrhovatelko.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes máme před sebou tentokrát už ve třetím čtení návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dovolte mi, abych vás jako zástupkyně předkladatelů seznámila s tím nejdůležitějším, co dnešnímu dni předcházelo a co má význam pro dnešní hlasování. Tedy za prvé. Základem návrhu je v současnosti komplexní pozměňovací návrh, který vychází z výsledků vyjednávání mezi Ministerstvem dopravy, zástupci Svazu měst a obcí a v neposlední řadě námi jako zástupci předkladatelů. Tento pozměňovací návrh jsem si osvojila a následně byl výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj přijat. Hlavně těm žadatelům, kteří studují nebo cestují za prací, případně se z jiného důvodu zdržují mimo místo svého trvalého bydliště. Uvedu příklad ze své elektronické pošty. Před časem mi jeden student z Moravy napsal - cituji: "Trvalé bydliště mám na Znojemsku, avšak z důvodu práce na svém doktorátu dlouhodobě pobývám v Praze. V letošním roce mi vyprší platnost řidičského průkazu vystaveného na Městském úřadu Znojmo. Jeho obnovení však není možné provést prostřednictvím jiného městského úřadu bez změny trvalého bydliště. Stejně tak není možné si hotový řidičský průkaz nechat zaslat na jiný městský úřad na rozdíl od občanského průkazu. Usnadněno bude také vydávání řidičských průkazů. Kromě toho jako předkladatelé usilujeme o to, aby v případě, kdy úřad už má k dispozici fotografii žadatele splňující určité parametry, nebyl nucen vyžadovat ji od žadatele znovu. V návrhu se také předpokládá, že bude moci být pořízena fotografie přímo na místě. To je, myslím, velmi vstřícné a rozumné. Za druhé. K tomuto kompromisu bylo kolegy ve druhém čtení uplatněno několik pozměňovacích návrhů. V závěru mi prosím dovolte zopakovat své přesvědčení, že přijetím projednávaného návrhu se můžeme přiblížit tomu, jak by měla vypadat veřejná správa v 21. století, a já vás proto prosím, abychom dnes společně tento krok udělali.
Otvírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan zpravodaj.
My jako výbor jsme nějakým způsobem tohle odhlasovali.
Hezký dobrý den.
Ty pozměňovací návrhy popsaly určitou část nelogických postupů a vycházejí z chybných premis a současně popírají základní biologické podmínky k provedení úspěšného mimotělního oplození. Já bych v tomto případě už poděkoval za pozornost a jsem připraven reagovat v diskusi na další podněty.
Děkuji panu ministrovi.
Ten návrh podala, a ministerstvo tedy ustoupilo od svého původního požadavku zjednodušit ten zákrok a s tím návrhem souhlasí. Záleží na interpretaci.
Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji panu poslanci Svobodovi. Faktická poznámka, pan poslanec Marek Benda, po něm pan poslanec Ivan Gabal s faktickou poznámkou.
Neprovdaná žena volila rizikový způsob otěhotnění. Pokud volila rizikový způsob otěhotnění, tak asi nebyla neplodná a asi se neléčila na neplodnost. Slibujete něco, co ten návrh nesplňuje.
Já budu ještě pokračovat trochu v té sociologické argumentaci. Demografický vývoj této země znamená, že zhruba za 50 let nás bude méně než 7 milionů a budeme muset řešit 3 miliony imigrací. Uvědomte si to.
To bylo zatím poslední. Pan zpravodaj dá dámě přednost.
To je prostě rozhodnutí společnosti. To je jedna věc.
Kolegové, kolegyně, většina projevů tady začíná: já jsem k tomu nechtěl mluvit. Jedno bylo o tom, jestli léčbu sterility může provádět pouze člověk, který je na to speciálně vzdělán v IVF programu, anebo jestli to může dělat gynekolog. Postupně jsme se na tom stanovisku sjednotili, že to může dělat gynekolog. Poslední věc.
Děkuji a to byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Návrh byl přijat. Je to hlasování 453, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 148, proti žádný.
Myslím si, že to je věc, kterou budeme muset do budoucna nějakým způsobem vyřešit. Protože čím dál tím více víme, že potřebujeme vědět, kdo jsou naši rodiče. Pokaždé, když přijdete do nemocnice na vyšetření, tak vám položí otázku: Rodiče jsou zdrávi? Byli na něco operováni? Já vím že z toho samozřejmě nemůžou plynout, a taky ty návrhy všechny tímhle směrem míří, nemůžou plynout žádné právní důsledky. I když vím, že v toto chvíli na to vůle není. To je první poznámka, kterou mám k návrhu, který je v tomhle směru hluboce nejasný, protože u těch párů se jedná opravdu o léčbu neplodnosti. Náhradní inseminaci, jinak to těžko nazvat. To je první věc. A to dokonce i ze zákona. A pokud tady probíhala v posledních dnech kolem stanoviska nejprve pana senátora a hejtmana Čunka a posléze předsedy KDU-ČSL pana Bělobrádka velká diskuse o tom, jak vypadá situace matek samoživitelek a jestli si mají někoho najít, nebo nemají, tak bohužel návrh pana poslance Adámka je přesně návrhem, který směřuje jenom tímto způsobem. Myslím, že to otvírá prostě celou řadu velmi komplikovaných problematických otázek z hlediska jak jakoby právního, tak z hlediska etického, jestli je toto vůbec právní.
S faktickými poznámkami teď pan poslanec František Adámek, po něm pan poslanec Jiří Koskuba.
Nicméně mrzí mě, že kolega Benda - opět vaším prostřednictvím, pane místopředsedo -, který se vždycky vyjadřuje velmi exaktně a přesně, a neznáme se týden a velmi si ho vážím za tyto věci, buďto mám pocit, že to nečetl, což nepředpokládám, anebo to četl špatně. Ale prostě přece existují nějaké lékařské záznamy. A o tom, jestli se někdo na nějakou diagnózu léčí, nebo neléčí, přece, takže prosím vás, neklaďte tady takto vznesené otázky, které v podstatě jsou zavádějící, a dovolím si říct, že i demagogické. Takže proto to tam je! Ale to jsou přece jasné věci. Mám pocit, že kdybych tento návrh tady nedal, tak se u tohoto zákona není pomalu o čem bavit.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, já jsem k tomuto zákonu dlouho mlčel, ale slova kolegy, kterého si velmi vážím, kromě jiného, Marka Bendy, mě vyprovokovala, abych zde vystoupil jako lékař. Tyto dívky jsou schopny porodit dítě. A já si myslím, že právě tyto mladé dámy si nezaslouží, aby byly házeny do pytle s něčím jiným.
Tak to vzbudilo mou pozornost. A velmi nebezpečný je proto, že společnost se začíná obracet ke konzervativním hodnotám, a nebezpečí spočívá v tom, že by tento návrh mohl být přijat.